Národní úpravě je tak ponechán dosti omezující prostor, a to především v procesní a kompetenční oblasti. Navržený celní zákon pak představuje zákon, který všechny uvedené předpisy vzájemně propojuje a přizpůsobuje je pro celní oblast. Kromě přizpůsobení se celnímu kodexu Unie reaguje navržený zákon na některé praktické problémy z celní oblasti a odstraňuje některé legislativní nejasnosti a duplicity. Současně v některých oblastech snižuje administrativní zátěž dovozců a dalších podnikatelských subjektů. Návrh předpokládá rovněž zmírnění sankcí vůči dovozcům, kteří sami nahlásí chyby v celních prohlášeních a uhradí dlužné clo.
Stanoveným cílem je vytvoření moderní právní normy, která bude odpovídat platné evropské celní legislativě a zároveň bude bez problémů zapadat do kontextu českého právního řádu.
A my vám jistě rádi vyhovíme po obecné rozpravě, kterou jsem právě zahájil, a ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova pana navrhovatele ani pana zpravodaje. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Prosím, zkuste to. Ano, již to funguje. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. O slovo se nyní hlásí s přednostním právem pan ministr financí Andrej Babiš.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych otevřel rozpravu k tomuto návrhu.
Dále se hlásí do otevřené rozpravy pan poslanec Jan Volný.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tímto chtěl poprosit o zkrácení doby na projednávání o 30 dnů, tedy na 30 dnů.
Děkuji. Eviduji tento návrh. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Zahájil jsem hlasování o zkrácení lhůty na 30 dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Posledním bodem je související
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh doprovodného zákona k celnímu zákonu. Předmětem tohoto návrhu jsou primárně změny vyvolané celním kodexem Unie a celním zákonem v jiných souvisejících zákonech. Většina těchto změn má terminologický a legislativně technický charakter. Na prvním místě jde o zavedení celostátní územní působnosti těchto úřadů k provádění daňové kontroly.
Hypoteticky si to opravdu lze představit. V takové situaci by potom jednoznačně platilo nebo stačilo provádět veškeré analýzy pouze v jedné databázi této pojišťovny. Lze tedy předpokládat, že i první pilotní studie o nezbytnosti využití osobních dat, které by měl Ústav pro zdravotnické informace a statistiku provést, by se mohly odehrávat pouze s pomocí vybraného statisticky reprezentovaného vzorku pacientů VZP, nebo jiné zdravotní pojišťovny, to je jedno, která by tato data s rodnými čísly zpracovala podle požadavků ústavu a ústav by poté ve svých dalších analýzách pokračoval jen nad daty bez přímé identifikace pacienta a propojoval je s ekonomickými a jinými údaji z dalších svých zdrojů. A mimochodem, jako hlavní důvod vytváření totální databáze hrazených zdravotních služeb, jak už jsem zmínil, byla uváděna náprava chybného nastavení cen jednotlivých diagnostických skupin systému DRG, systému platby za diagnózu. Na toto nastavení jsou potřeba dva zdroje dat. Prvním zdrojem mají být ta data ze zdravotních pojišťoven, která jsou nemocnicemi vykazována individuálně, vždy za jednoho pacienta z jedné hospitalizační procedury. Jinými slovy, ještě jednou - žádné rodné číslo v tomto případě není potřeba. Dokonce kdyby zde pro párování nemocničních a pojišťovenských dat rodné číslo muselo pro analýzu být, nebylo by to legální, a to ani při daném novelizačním návrhu ministerstva, který před sebou máme. Nemocnice dokonce ani dnes ani podle návrhu žádná rodná čísla příslušných pacientů pro ministerstvo nebo pro registr hrazených služeb poskytovat prostě nesmí. Z uvedených argumentů vyplývá, že by bylo lepší, kdyby byly navrhované změny zákona schváleny jen v rozsahu úprav klinických registrů, a nikoliv pro nově zaváděnou obří databázi zdravotních služeb. Dospěl jsem k závěru. Ještě jednou se omlouvám, že to bylo tak dlouhé. Závěrem chci zmínit jenom určitý politický dosah celého problému s registrem hrazených služeb. Snahy státu vlastnit a zpracovávat osobní data rostou. Je proto potřeba mít stále na mysli, že naše ústava využívání takovýchto registrů, které opravdu můžeme nazvat velkým bratrem, nepreferuje, a pokud ano, tak opravdu jen z důvodu, kdy je potlačení práva na ochranu soukromí zcela nezbytné a je dokonale zdokladované. A znovu opakuji, nic z toho předloženo kromě těch slibů nebylo. A poslední věta na závěr. Nelze se divit, že klub TOP 09 a Starostů předložený návrh nemůže podpořit.
Děkuji za slovo. Konečná podoba vytvářené databáze není známa, a není tedy možno posoudit ochranu jednotlivých citlivých údajů. Nelze schválit prázdnou slupku a ponechat na ministerstvu a na Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku, aby si libovolné databáze stavěly a využívaly podle svého uvážení a bez dodržení pravidel pro informační systémy veřejné správy. Proto jsem předložil návrh na zamítnutí tohoto zákona. Všechny informace o všech občanech České republiky budou shromážděny v jednom jediném místě v Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku a mají být propojeny s rodnými čísly, sociální anamnézou a pracovním zařazením každého občana. Zákon musí jasně stanovit, pro jaké účely je možno sbírat informace a použít informace a současně musí obsahovat dostatečné záruky proti zneužití.
Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Po něm pan poslanec Benda.
Děkuji za slovo. Když jsme zjistili, že to skutečně Ministerstvo financí pod současným ministrem napadlo, tak jsme se docela vyděsili. To je jeden důvod, proč se domnívám, že to v tuhle chvíli není možné podpořit, protože to bude jako s těmi jezinkami - jeden prstíček tam strčíme a potom řekneme, že ještě aspoň ty produkty se zjistí a podobně. Druhý důvod je, že toho velkého bratra je tady poměrně velmi mnoho. A už je toho moc. Objevují se účelově, objevují se v těch nejnevhodnějších situacích, a je zřejmé, že prostě unikají a že se s nimi obchoduje a že stát sice shromažďuje důvěrná data svých občanů, ale není schopen je ochránit. Rovněž pan ministr mnohokrát prokázal, že zneužívá důvěrná data. Pro politické účely určitě, zda i pro své soukromé byznysové nevím, ale ty politické už několikrát prokázal. To všechno jsou důvody, proč naše politická frakce bude hlasovat pro zamítnutí. Ale prý to nevíte.
Další řádně přihlášený je pan poslanec Marek Benda.
Pokusím se vysvětlit proč a pokusím se vysvětlit, proč si myslím, že tento zákon v podobě, v jaké je přeložen, v žádném případě být schválen nemůže a nesmí. První nebezpečí, které leží v registru účtů. To je první nebezpečí, že tady žádná zábrana proti tomu není. Druhé nebezpečí, které ale pokládám za mnohem zásadnější, je, kdo má do takového registru účtů přístup a zdali ten, kdo má do takového registru účtů přístup, je nějakým způsobem kontrolovaný. To znamená, někdo vede registr, ale neodpovídá za to, co v tom registru je uvedeno. Jestli mu tam náhodou nepřidaly nějaké údaje další, to už kontrolovat nemůže vůbec.
Ta cenová regulace je zde odůvodněna častým výskytem nekalých praktik nebankovního trhu spočívajících v přesunu nákladové zátěže ze standardních nákladů úvěru, jako jsou úroky, řádné poplatky, do relativně méně transparentních smluvních pokut, které mohou mít pro zákazníky likvidační dopady. To je první poznámečka. Druhá věc, která byla diskutována a určitě bude podrobena další diskusi, je nejasná koncepce stanovení celkového limitu smluvní pokuty na stávajících smlouvách po účinnosti zákona. To bude velké téma.
Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji panu poslanci Volnému. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednávání. Má někdo návrh?
Dobrý den, děkuji za slovo.
Má ještě někdo nějaký jiný návrh na výbor k projednání? Já jsem zahájil hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je proti? Pardon, je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Kdo je proti? Končím projednání prvého čtení tohoto návrhu zákona.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Klašku o jeho slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martin Lank. Tak pan poslanec Lank ruší svoji přihlášku. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jan Volný.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji panu poslanci Volnému. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Já jsem zahájil hlasování o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Návrh byl přijat a tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Ano, pan poslanec Vondráček. Děkuji, pane poslanče, že jste si navrhl práci. Ptám se, kdo další navrhuje nějaký jiný výbor. Kdo je proti?
Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost. Navíc pokuty v této výši vzniklé do účinnosti navrhované novely ze zákona zaniknou, čímž bude zpětně vytvořeno určité toleranční přechodné období.
A nyní opět prosím pana zpravodaje pana poslance Josefa Novotného o jeho zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr velmi obšírně tady vysvětlil podstatu zákona. Dodal bych pouze snad tolik, že do návrhu zákona byly zahrnuty takové dílčí změny, které je nutné novelizovat z důvodu adaptace některých právních předpisů na celní kodex Unie a navazující právní předpisy. Navrhovaná úprava mění zejména daňové zákony a zákony, které se vztahují k působnosti orgánů Celní správy.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Volný. Já děkuji panu poslanci Volnému. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve garančnímu výboru. Je to hlasování číslo 270, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh jinému výboru. Má někdo návrh na přikázání jinému výboru? Poslední, o čem budeme hlasovat, je návrh pana poslance Volného na zkrácení lhůty na 30 dnů. Je tady žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 30 dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování 271, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců. Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přikázali rozpočtovému výboru jako garančnímu a zkrátili jsme lhůtu k projednání na 30 dnů. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Prosím pana ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše, aby uvedl z pověření vlády tento návrh.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vláda předložila jako tisk 718 návrh zákona o centrální evidenci účtů. Má význam i v opatření proti financování terorismu. Proto právě v současné době orgány EU jednají o zavedení povinnosti zřídit takové rejstříky ve všech členských státech. Toto řešení současně umožňuje minimalizaci nákladů na vybudování této evidence.
Provozovatelem by byla Česká národní banka, a to na náklady státu. Návrh zákona má zrychlit a zefektivnit informovanost mocenských státních orgánů ohledně existence účtů vedených finančními institucemi, jako je banka, pobočka zahraniční banky a spořitelní a úvěrní družstvo, a to právnickým osobám, fyzickým osobám, svěřeneckým fondům a jinému právnímu uspořádání bez právní osobnosti. Čas v případě odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů tak má rozhodující úlohu. Mimo jiné budou do centrální evidence účtu vkládány údaje z období před zahájením jeho činnosti. Nemění se proti stávajícímu stavu okruh osob oprávněných získat údaje z centrální evidence účtů. Česká národní banka povede statistiku o vyžádání centrální evidence účtů, kterou bude zveřejňovat ve zprávě o výkonu dohledu.
Cílem, cíli je vytvoření dobré cenotvorby a měření kvality. Postupy, jakými se bude pracovat, se však neuvádějí. Z tohoto důvodu jsem se nakonec po četných konzultacích a i po debatách na výboru pro zdravotnictví rozhodl, že vystoupím ještě dnes při třetím čtení a budu vás před tímto předloženým plánem varovat. Co je obsahem novely zákona o zdravotních službách, zde již bylo diskutováno. V současnosti platí povinnost zdravotních pojišťoven poskytovat Ministerstvu zdravotnictví ze svých databází data potřebná pro úhrady zdravotních služeb a pro vyhodnocení dostupnosti a efektivity, to je i kvality služeb. Ta povinnost byla zavedena mimochodem transparenční novelou, kterou se podařilo prosadit velmi úspěšně ministru zdravotnictví. Dříve si možnost dostávat data od pojišťoven před tou novelou muselo ministerstvo dojednávat. Dnes, po schválení transparenční novely, je to prostě povinností.
Pardon, kolegyně, kolegové.
Děkuji, pane předsedající. Uvedený záměr se svým rozsahem zcela vymyká dosavadní dlouholeté snaze o postupné rozšiřování stávajících národních zdravotních registrů, které byly zavedeny zejména pro sledování medicínsky náročných stavů. Takovéto klinické registry slouží především k získávání zpětné vazby ohledně výsledků péče a je to systém, který je zcela unikátní. Ve stávajícím návrhu se Ministerstvo zdravotnictví snaží o legislativní kultivaci těchto klinických registrů a to je nutno jednoznačně chválit. Tím se naplňuje první ústavní princip, o kterém jsem mluvil, právo občana na co nejkvalitnější zdravotní péči. Nutno k tomu ještě dodat, že klinické registry prokázaly svoji bezpečnost a užitečnost pro rozvoj a optimalizaci medicínských postupů - ale znovu opakuji, mluvím o klinických registrech. Naopak navrhovaný registr zdravotních služeb, hrazených zdravotních služeb, se od nich výrazně odlišuje jak svým cílem, tak rozsahem. Tímto se dostáváme k tomu druhému ústavnímu principu, který je v konfliktu s tím prvním, a to je ochrana osobních údajů. Důraz na ochranu osobních údajů postupně ztížil práci zdravotníků. V posledním desetiletí to je v provozu zdravotnických zařízení velmi hmatatelně patrné, možná i dvacetiletí tento vývoj trvá. Přístup do konkrétní zdravotnické dokumentace dnes podléhá přísným pravidlům a někdy musí podléhat i souhlasu pacienta. Zdravotníci prostě věci, které vyplývají z ústavního pořádku, musí respektovat. Pro zdravotníky je přitom vzájemná výměna informací o společném pacientovi velmi přínosná, vede k vyššímu bezpečí pacienta a k lepší návaznosti a efektivitě léčby. Platí, že pokud mohou být některé údaje používány bez pacientova souhlasu, musí to být zakotveno přímo v zákoně. Takovýmto opatřením je například povinnost lékaře informovat praktického lékaře o léčbě příslušného pacienta, to přikazuje zákon. Jaké je možné východisko zmíněných dvou ústavních principů? Dokonalé zdravotnictví a ochrana osobních dat. Ale naopak ve vztahu státu a ochrany osobních dat je to spíše obráceně. Stát si pro sebe vymezil nezbytné situace, kdy se s dokumentací pacienta bez jeho povolení může pracovat. Zcela jistě do těchto výjimek patří sběr dat pro sledování výskytu infekčních onemocnění, monitoring nežádoucích událostí po podání léků, ale například i možnost ministerstva využívat zmíněné klinické registry pro sledování výsledků péče. Lze se domnívat, že narušení osobních dat v těchto případech je pozitivně vyváženo přínosem pro lepší kvalitu a bezpečí poskytované péče z hlediska nemocného. Pokus vytvořit registr zdravotních služeb se však této vyváženosti ústavních principů již vymyká a vzniká otázka, jestli je jeho existence skutečně zapotřebí.
Totéž platí pro posouzení přiměřenosti účelu. Zákon tak umožňuje vytvoření jakéhokoliv Národního zdravotnického informačního systému, jeho jakékoliv podoby, a z toho důvodu je jeho znění určitým obcházením pravomocí zákonodárce, tedy nás poslanců a senátorů, zákonodárců, kteří jsou povinni ochranu osobních údajů jako základní lidské právo zaručit a upravit. Způsobilost informačního systému k realizaci těchto vazeb je povinno prokázat atestem. Zákon tedy předbíhá kroky, které měly být učiněny již dříve. Celá příprava datové struktury včetně připravovaných úřednických agend měla a musí být posouzena Ministerstvem vnitra. Do NZIS musí být data o fyzických osobách ukládána zásadně s anonymními bezvýznamovými identifikátory, tzv. AIFO, které dovolují dostatečnou míru anonymity pro zpracování statistických dat a současně v oprávněných případech dovolují se přes základní registry doptat na konkrétní osobní údaje osoby, o které příslušný záznam je veden. Ministerstvo zdravotnictví však nepostupovalo v připomínkovém řízení podle zmíněného zákona o informačních systémech veřejné správy, a proto novela obsahuje rodná čísla. VZP je připravena tato data sdílet podle pravidel v agendách státní správy. V tomto režimu ale ÚZIS nepostupuje. Ministerstvo zdravotnictví v argumentaci proti kritice poukazuje na prověřenou a dlouhodobou existenci zdravotnických registrů a již dřívější zakotvení NZISu v legislativě. Jednotlivé samostatné zdravotnické registry skutečně existují již delší dobu. Samotný pojem NZIS byl do legislativy vnesen formálně v roce 2001 jako reakce na existující registry veřejné správy. Ten třetí důvod jsou nezodpovězené dotazy. Dostal jsem sice obsáhlou odpověď, ale ta neobsahovala konkrétní odpovědi na moje otázky: Proč je nutno všechny citlivé údaje o psychických, urologických, sexuálních problémech, potratech, zkrátka o všem ve zdravotnické dokumentaci posílat do jednoho místa a jak tyto údaje pomohou řešit kvalitu, dostupnost, bezpečnost, optimalizaci péče a sítě poskytovatelů? Jak budou jednotlivá citlivá data zvlášť legislativně ochráněna před zneužitím?